Pan předseda Výborný chce vystoupit s přednostním právem, ano?
Děkuji.
Ano. Děkuji.
Za důležitou považuji zejména část směrnice, která se týká výzkumných dat. Pokud je výzkum financován z veřejných peněz, tak by povinné subjekty měly takováto data zveřejňovat. Ve výzkumu můžeme pokračovat a posouvat se pouze tak, pokud budeme navazovat na již předchozí výsledky zkoumání a předchozí data. Skutečně by veřejně financovaná data neměla být pro další výzkumníky skryta, pokud tomu nebrání samozřejmě zásadní překážka - bezpečnost, stěžejní infrastruktura a podobné. Zároveň zákon vycházející ze směrnice pamatuje i na šíření těchto dat pomocí programovatelných aplikačních rozhraní, což znamená, že programátoři a datoví analytici mohou vyvíjet své vlastní aplikace a z těchto dat pomocí rozhraní čerpat. Data jsou tedy zveřejněna a připravena ve strojově čitelném formátu. Nicméně uvidíme, jak bude probíhat další diskuse.
Chtěla bych pouze zhodnotit, že opravdu je to transpoziční novela. Chtěla bych říci, že tedy už tato transpoziční novela byla schválena minulou vládou loni v březnu, ale ve Sněmovně neprošla v prvním čtení. V dubnu byl předložen opětovně a samozřejmě slyšíme, jak nám hrozí pokuta v rámci, nebo respektive žaloba Evropské komise a pak i následná pokuta. Nejpodstatnějšími změnami je doplnění vymezení povinných subjektů. Garančním výborem je tam navržen ústavně-právní výbor, ale já bych vás ještě, než skončí obecná rozprava, chtěla velmi požádat, abyste to přikázali i výboru pro veřejnou správu. Chtěla jsem vás o to moc požádat. Samozřejmě si myslím, že i z toho podnikatelského sektoru by to měl dostat ještě hospodářský výbor.
Nyní to navyšujeme na 13 000, ale bez navýšení rodičovského příspěvku. Co to znamená pro některé rodiny? Středula: vyčerpají to o sedm měsíců dříve a co se stane? Takže já nevím, jestli jsme tím rodinám pomohli. Nebo jsme pomohli tím, že sociální dávky budou vypláceny některým rodinám o sedm měsíců dříve, než by tak mělo být. Říkám, já jsem pro, pomozme rodinám, ale myslím si, že tady jsme pomohli zase jenom některým, které si půjdou o sedm měsíců dřív pro sociální dávky. My s kolegy připravujeme určitě pozměňovací návrh, který ještě dopracováváme.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, náš poslanecký klub SPD tento návrh finálně podpoří. Ale vzhledem k tomu, že ho považujeme za nedostatečný a chceme ho ještě vylepšit, tak k němu budeme podávat pozměňovací návrh a doprovodné usnesení. Stejně tak dlouhodobě upozorňujeme na nutnost celkového zjednodušení příliš složitých formulářů a jejich příloh a procedur žádostí o tyto dávky. Přesně tohoto se pak bude týkat naše doprovodné usnesení. Také dále podporujeme i zvýšení měsíčního limitu rodičovského příspěvku na 13 000, což je v dnešní situaci prohlubující se sociální krize jistě potřebné. Současně budu také navrhovat, aby tento příspěvek byl valorizován pravidelně ze zákona právě dle růstu inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok podle údajů Českého statistického úřadu. Děkuji a prosím vás v budoucnu o podporu našeho pozměňovacího návrhu a doprovodného usnesení.
Děkuji paní poslankyni a prosím dalšího přihlášeného do rozpravy a to je pan poslanec Aleš Juchelka.
Dneska to bude opravdu velmi rychlé. Já tomu rozumím. Ten kontext doby je takový, že si takovéto opatření samozřejmě žádá. Samozřejmě že budeme také mít pozměňovací návrhy, tak jako moje předřečnice říkala, k rodičovskému příspěvku. Proto budeme dávat pozměňovací návrh tady v tomto duchu úplně stejně, jako říkala má předřečnice, s valorizací. Tak já pevně věřím, že tady toto projde. Možná že tam bude ještě nějaký jiný pozměňovací návrh ohledně rodičáku, protože vím, že celou dobu slibovali Piráti podporu rodin právě tím, že navýší rodičák. Celková hodnota tedy toho rodičovského příspěvku by byla o 100 000 větší. V neposlední řadě taktéž prohloubit možnosti i díky tady této částce na slaďování rodinného a pracovního života například tím, že navýšený rodičovský příspěvek zvýší množnost spolufinancování předškolních zařízení pro děti, jako jsou dětské skupiny. Opatření se dotkne všech příjemců toho rodičáku. To jak samozřejmě pro jednotlivé děti, tak i pro vícerčata. Takže toliko v krátkosti.
Poprosím vás, abyste zaujal své místo u stolku zpravodajů. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní místopředsedkyně Richterová s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Srdečně zdravím, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Vyzdvihla bych velmi ráda i tu novinku, kterou zmiňovali i mí předřečníci, a sice ono adaptační období. Toto adaptační období má pomoci jim tuto pozornost a čas na péči o ně zaručit. Já jsem velmi ráda za to, že to tam máme zahrnuté. Jsem ráda, že jsem mohla být u začátku zavádění tohoto adaptačního období. A nyní jde o to, aby se nám podařilo dlouhodobě přispět k takové celkové podpoře pěstounské péče, aby ti profesionálové, kteří projdou náročným školením, dlouho se na to připravují, opravdu dostávali servis od státu, podporu, jakou potřebují. Vím, že je to náš společný zájem v této Sněmovně. To napravujeme a za to, jak už jsem řekla, ještě jednou děkuji.
Děkuji, paní místopředsedkyně. A nyní mám zde dvě faktické poznámky. Ne? Tak to ano, odmazávám. Ne? Také ne, dobře, děkuji, odmazáváme. A nyní máme zde přihlášenou paní poslankyni Lucii Šafránkovou.
Není to žádná zdržovací taktika, ale chceme napravit některé technické chyby - je to po dohodě - které byly přijaty v oblasti důchodového pojištění minulou Sněmovnou a činí teď obrovské aplikační problémy. Takže to je jediný důvod, proč dávám veto, abychom mohli napravit tyto chyby, a samozřejmě jsem připravena zase akceptovat, nebo jsme připraveni akceptovat zkrácení lhůt.
Děkuji. A nyní, než dám slovo paní poslankyni Šafránkové, načtu omluvu. S přednostním právem pan předseda Výborný, prosím. A nyní poprosím paní poslankyni Šafránkovou. Prosím, máte slovo.
Jde o návrh, který upraví podobu rozšíření okruhu náhradních dob pojištění, a to tak, že by se napříště týkala všech nezprostředkovaných pěstounů, nikoli pouze těch, kteří převzali dítě do péče před 1. lednem 2022, kdy vstoupila v platnost poslední novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Není jediný důvod k tomu, proč účast na náhradní době pojištění upírat nezprostředkovaným pěstounům, kteří převzali opuštěné děti do své péče po tomto datu, jestliže o tyto děti pečují řádně jako ostatní pěstouni a není mezi nimi žádný rozdíl z hlediska právního ani faktického postavení. Nestavme bariéry mezi pěstouny, kteří dělají pro společnost velmi záslužnou a nedocenitelnou práci. Nechť mají všichni pěstouni, i ti nezprostředkovaní, stejná práva a stejné podmínky.
Děkuji, paní poslankyně. A nyní je přihlášen pan poslanec Juchelka.
Já děkuju Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jedná se samozřejmě o retroaktivitu, která bude zpětně nějakým způsobem vypořádána podle toho, jakým způsobem se právě tady tato novela zákona upravovala během minulého volebního období. A taktéž jsme valorizovali a dali na valorizační mechanismus životního minima dávky právě u nezprostředkovaných pěstounů, například u příbuzenských. Ta hlavní změna, která tam je, je, že se nestává právě nově příspěvek při pěstounské péči, jak o tom hovořil pan zpravodaj Navrátil, vaším prostřednictvím, že se jedná o testovanou dávku. Naopak my jsme to změnili, že se jedná o netestovanou dávku. To znamená, že to dostanou všichni příbuzní pěstouni bez toho, aby se jim nějakým způsobem testoval majetek, úspory nebo příjmy. To znamená, že vlastně dítě, které je nad svým věkem, a ten příbuzný pěstoun nepobírá rodičovský příspěvek, tak tam bude adaptační bonus, což já jenom kvituji. Takže děkuji moc.
Upozorňuji, že je navrženo, abychom tedy s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády návrh uvede místopředseda vlády ministr práce a sociálních věcí pan Marian Jurečka. Prosím, ujměte se slova, pane ministře.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. A jsme tady v situaci, kdy poslední měsíce opakovaně slyšíme kritiku na řekněme velkou administrativní náročnost tohoto příspěvku jak pro úředníky úřadu práce, tak i pro samotné žadatele. To znamená, tu situaci, kterou jsme udělali výjimečně pro tento rok, tak abychom to umožnili i do budoucna. Nově bude moci účastník řízení předložit úřadu práce veškeré listiny ve formě prosté kopie. Zachována ale zůstává možnost úřadu práce v těch případech, kde to bude úřad práce považovat za nezbytně nutné, aby tam bylo předložení v tom originále.
Zahajuji přerušenou 25. schůzi Poslanecké sněmovny. Dále připomínám, že body 110, Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky a 111, Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře, byly přerušeny dne 3. června tohoto roku po odhlasování návrhu na konání tajné volby. Volba by tedy měla proběhnout veřejně pomocí hlasovacího zařízení. Prosím, máte slovo.
"Myslím si, že princip tajné volby při personáliích je správný, a proto my budeme podporovat vždycky při personální volbě tajnou volbu. Tak aby bylo jasno - já pokračuju: "Tak aby bylo jasno, my budeme podporovat tajnou volbu. Tajná volba je pro nás hodnota a princip. A když je něco pro vás hodnota a princip, tak to máte dodržet v okamžiku, kdy to není populární, kdy za to nedostanete potlesk, nesklidíte potlesk, jinak by to nebyla hodnota, za kterou stojíte. Opakuji: tak aby bylo jasno, my budeme podporovat tajnou volbu. Tajná volba je pro nás hodnota a princip. A když je něco pro vás hodnota a princip, tak to máte dodržet v okamžiku, kdy to není populární, kdy za to nedostanete potlesk, nesklidíte potlesk, jinak by to nebyla hodnota, za kterou stojíte." Asi jste pochopili z mého lehce ironického tónu, že to byla citace. Co se změnilo v názorovém rozpoložení - a on nemluvil určitě za sebe, on mluvil tehdy jako předseda klubu ODS za ODS. To je ta změna k lepšímu, to jsou ty demokratické principy, o kterých jsme tady slýchali celé minulé volební období, kterých mají vládní představitelé plná ústa, plné sociální sítě, ale skutek utek. My víme, že jsme válcováni a budeme zválcováni i dnešní den, nicméně pošlapali jste úplně všechno. Hnutí ANO, a mluvím za jeho klub, za všechny naše poslance, kteří jsou teď přítomni, se nebude účastnit takové blamáže. Typickými příklady takových činností může být poskytování sociálních služeb, školství, odvoz a likvidace odpadu, zdravotnictví a podobně. Některé změny obsažené v nynějším návrhu pak na tuto změnu přímo navazují. Lhůta pro jeho provedení uplynula skutečně v červenci 2021, To znamená, jeho rychlé přijetí jakožto minima daného směrnicí je nezbytné. To znamená, nepůjde o služby v oblasti dopravy, energetiky nebo těžařství. Je zřejmé, že návrh nyní textově odpovídá minimu, které požaduje směrnice, nicméně neřeší stávající některé interpretační a aplikační problémy spojené s pojmem veřejné instituce podle infozákona. Tím je také ohrožen výkon práva veřejnosti na informace zaručené listinou základních práv a svobod. Stávající návrh však od tohoto záměru upouští, což představuje problém nejen pro orgány aplikační praxe, ale právě také z hlediska ústavních požadavků na efektivní uplatňování práva na informace. Navrhovaná právní úprava však vylučuje provádění testu proporcionality mimo jiné pro všechny veřejné funkcionáře podle zákona o střetu zájmů. To zahrnuje nejenom vrcholné představitele státu, u nichž by taková úprava mohla být opodstatněná, ale také například nijak vysoce postavené vedoucí úředníky státní správy a samosprávy. V případě těchto osob se má informace o výši příjmu osoby poskytnout bez dalšího, to je bez provádění textu proporcionality a bez toho, aby žadatel prokazoval veřejný zájem na poskytnutí informace. A v každém případě takový mechanismus na první pohled neodpovídá požadavkům vyjádřeným Ústavním soudem v platovém nálezu, neboť provádění testu proporcionality nahrazuje automatismem, který neumožňuje individuální posuzování existence a závažnosti veřejného zájmu na poskytnutí informace, a vede proto nutně v některých případech k nespravedlivým důsledkům. Děkuji vám za pozornost.
Ještě zase technikálie. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem přihlásil pan předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek.
Po dlouhé době je do Poslanecké sněmovny předkládána první novela, která skutečně povede k posílení průhlednosti tak, jak to vláda slíbila ve svém programovém prohlášení. Základní směry té novely jsou: za prvé větší jistota u poskytování informací o platech, což je věc, která byla dlouhodobě kritizována, že i v případě vysokých státních úředníků se ty informace neposkytovaly, že se vedly soudní spory. Naopak my jako předkladatelé jsme se přiklonili k tomu řešení, že zvýšíme míru jistoty, a že u těch osob, na které se vztahují pravidla podle zákona o střetu zájmů, na statutární, dozorčí a podobné další orgány, tak tam skutečně bude docházet k tomu, že ty informace se budou poskytovat.
A v tomhle si myslím, že si rozumíme se spoustou lidí tady v tom sále. A za poslanecký klub hnutí SPD - a to je zajímavé, že u demokratických stran - ale za poslanecký klub hnutí SPD říkám, že ani my tady nebudeme, protože příště... Nejprve to byla tajná volba, ta se nepovedla. Pak jste si fotili lístky. Potom jsme vám řekli, že se to bude dávat do obálek.
Ano, souhlas?
Zde předkladatelé skutečně vycházeli z toho, co už funguje, co je obsaženo v judikatuře Ústavního soudu, v judikatuře Nejvyššího správního soudu. Bude to instruktivní v zákoně, to, co už bylo dnes dovozeno judikaturou Nejvyšším správním soudem. Zákon obsahuje i několik dalších změn, ať už jde o ochranu kritické infrastruktury, která je zavedena mezi takzvanými fakultativními důvody. Současně v odůvodnění bude v souladu s judikaturou muset vysvětlit, proč využil tento důvod, proč převažuje nad veřejným zájmem. Další změna se týká výročních zpráv. Čili i profesní komora, která je veřejnoprávní korporací, poskytovala ty informace v plném režimu a dnes tady dochází k určitému zúžení.
Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.
Dále je změna současného stanovení okruhu společně posuzovaných osob pro účely hodnocení nároku na mimořádnou okamžitou pomoc k úhradě nezbytného jednorázového výdaje. Tímto opatřením se zrychlí dostupnost dávek pro osoby, které bydlí mimo kraj, kde mají hlášený svůj trvalý pobyt. Dále je zde možnost využít elektronického formuláře. Dále širší využití prostých kopií listin, zjednodušení řízení stanovením dalších odchylek od správního řádu a snížení množství doručovaných oznámení. Vedli jsme v posledních dnech debatu se zástupci i opozice. Děkuji každopádně za případnou podporu tohoto zákona, která směřuje k tomu, abychom lidem v České republice zjednodušili v této tíživé situaci způsob žádání, administrace a dostupnosti vůbec podpory v rámci příspěvku na bydlení.
Děkuji, vážený pane předsedající. Děkuji panu ministrovi za předkládací zprávu. Dokládat příjmy a všechny požadované dokumenty budou klienti, nebo poživatelé této dávky, jednou za půl roku. Pokud dojde k některé ze změn, které jsou v návrhu zákona vyjmenovány, v průběhu čtvrtletí, mohou doložit toto i během čtvrtletí. Nicméně dávka nebude snížena, zůstane v původní výši, bude se měnit až jednou za půl roku. Podrobně to tady zmínil pan ministr. Já bych asi v tuto chvíli v rámci své zprávy další detaily nerozebírala. Jenom znova budu konstatovat, že předkladatel navrhl, aby Poslanecká sněmovna s návrhem zákona vyslovila souhlas právě již v prvním čtení. To je z mé strany v tuto chvíli vše.
Děkuji paní zpravodajce. A nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili zatím tři.
Já nechám věcnou stránku na své kolegy, kteří jsou specialisté na oblast sociálního zabezpečení, možná potom je nějakým způsobem ještě podpořím. Ale v tuto chvíli jsem tu z jiného důvodu.
Vzhledem k tomu, že tady padlo veto, tak jedeme standardním systémem. A v tomto případě otevírám... ano, máme zde přednostní právo.
A zítra v 18 hodin by mohlo standardně podle takto zkrácené lhůty proběhnout druhé čtení tohoto sněmovního tisku 235. Děkuji.
Tak jestli jsem tomu teď správně rozuměl, tak vlastně na konci si odhlasujeme zkrácení na jednu hodinu. Ano, což je asi možné, takže mám to zde poznamenáno a na konci dám o tom hlasovat. V každém případě teď jsme tedy v obecné rozpravě, kterou tímto tedy otevírám, a přihlásili se tři poslanci zatím.
Dovolte, abych se vyjádřila k tomuto sněmovnímu tisku, novele o státní sociální podpoře, a k bodu, který je navrhován ke změně, a to je rodičovský příspěvek.
Takže dopředu bych tady chtěla avizovat, že bych si dovolila pak ještě navrhnout ty dva výbory. Děkuji mnohokrát.
A nyní přistoupíme k faktické poznámce, která má přednost, a poté k přihlášce s přednostním právem. Prosím s faktickou pan předseda Jakub Michálek.
Děkuji za slovo. Jenom jsem chtěl uvést, že v této věci už Nejvyšší správní soud rozhodoval.
Také děkuji i za dodržení času. Vyvolalo to ovšem další faktickou, a sice paní poslankyně Bereniky Peštové. Prosím, vaše dvě minuty.
Já bych chtěla reagovat na svého předřečníka, ale takhle to v praxi vůbec není! To, co říkáte vy, tak by to mělo být, ale takhle to vůbec nefunguje.
Děkuji za tuto stručnou faktickou a nyní je s přednostním právem přihlášen pan ministr.
Jak jsem avizoval, tak bych vás chtěl požádat v rámci toho, že bychom tento zákon skutečně měli projednat rychle, o zkrácení lhůty k projednání návrhu ve výborech na 15 dnů.
Ještě se ujistím jednou - je tomu tak. A pouze pro pořádek: Je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Není tomu tak. Takže konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu jako garančnímu výboru. A dále organizační výbor navrhl přikázat tento návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru. Čili má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání?
Jak jsem avizovala, myslím si, že zákon 106 - a nevidím tady Ivana Adamce, tak by to mohlo projít - by mohl ještě projednat hospodářský výbor, takže dávám ještě návrh. Myslím si, že se to dotýká i této sféry a myslím si, že i poslanci z hospodářského výboru by měli tento sněmovní tisk projednat. Děkuji moc.
Ano, zaznamenávám i návrh na odhlášení, takže všechny vás odhlásím. Prosím, přihlasme se opět našimi registračními kartami. Tak tedy přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru, nechť zmáčkne tlačítko pro a zvedne ruku. Čili konstatuji, že tento návrh byl jako dalšímu výboru přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Přeji hezké odpoledne. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové. Došlo i k nějakému rozlišení těchto finančních ohodnocení, do toho já teď v tento okamžik nemám ambici příliš jít do hloubky. To je asi to podstatné. Takže bych chtěl poprosit o podporu tohoto návrhu.
Děkuji, pane ministře. Prosím, pane poslanče, máte slovo.